A bohužel my si tady musíme chránit svůj prostor a musíme ten zákon nastavit takovým způsobem, abychom si ochránili v České republice náš prostor a nebylo to zneužíváno k tomu, aby se nám sem účelově a naprosto nepodloženě sestěhovávaly rodiny, které spolu nemají absolutně nic společného.
To je opak toho, co je základ právního státu. To přece všichni víme. A pak ještě k tomu pojištění. Ať si zkusí nějaká těhotná žena najít pojišťovnu, která ji pojistí, když je těhotná, do zahraničí. To, co tady zaznělo, jsou pohádky. Ty pojišťovny vás prostě nepojistí, protože vědí, že se jim to dramaticky nevyplatí, když budou nějaké komplikace. Nelžeme tady. Takže neříkejme tady, že to není problém. Je to problém a budeme tady potom interpelovat. A to si skutečně myslím, že je proti přesvědčení mnoha z nás.
Vnímám to tak, pane poslanče, že jste dal návrh na zamítnutí zákona?
V podstatě jakákoliv změna předloženého materiálu probíhá v rámci takzvaného druhého čtení. A nebude to poprvé, že takový nějaký návrh neprojde. A to, že je ve shodě v této věci SPD s Českou stranou sociálně demokratickou, já bych v tom nehledal nic složitého. Tady je odborná materie, o které se bavíme, a ta shoda, která tady je, je jenom dobře, že dokážeme tu shodu najít a nemusíme být za každou cenu vždy ve sporu a ve při.
Máte slovo.
Já jsem během přípravy toho materiálu zaznamenal dvě výhrady. Ale já bych chtěl kolegu Čižinského poprosit, kde tam našel to pojištění. Já samozřejmě věřím, že to není případ všech, že určitě i na alžírských plážích se může zformovat krásný vztah, ale bohužel ta realita je taková, že na jeden takový krásný vztah je několik desítek problémových.
Ještě pan kolega Kopřiva, jestli tomu dobře rozumím? Prosím ty, kteří diskutují něco jiného, tak zásadně v předsálí. A pokud má kolega Kopřiva zájem o vystoupení?
Já se omlouvám.
To nemůžete, protože je o 20 dnů a to je ze zákona nevetovatelné.
Tato věc byla diskutována minulou středu na stálém výboru, kdy byl přítomen zástupce vaší strany pan poslanec Třešňák. Omlouvám se - Havlíček představil čtyři varianty. Toto setkání by se mělo uskutečnit v lednu. A já samozřejmě dneska nechci nějak předjímat nějaké výsledky. Rád bych zdůraznil, že si všichni uvědomujeme, že ohledně rozvoje jádra v České republice musí být široký politický konsenzus, je to základní předpoklad pro úspěch projektu Dukovany II i další nové jaderné zdroje. O tento široký konsenzus a transparentnost se také na stálém výboru ze strany vlády snažíme.
Děkuji.
Pane premiére, já musím s velkou lítostí konstatovat, že jste mi neodpověděl ani na jeden z těch dotazů, které jsem položil. Já vám je tedy zopakuji a v případě, že mi neodpovíte znovu, tak vám je podám písemnou interpelací, abych se nějakým způsobem posunul k tomu, že mi na to odpovíte. Takže já si kladu velké otázky o tom, jak je ten tendr připravený a zdali je vůbec připravený. Dneska se k tomu také vyjadřoval Senát.
Je jasné, že náš zájem je co nejvýhodnější financování, a z toho plyne co nejvýhodnější cena pro naše občany, pro podniky, podnikatele, živnostníky. Mluvil jsem o možnosti půjčky v rámci recovery fundu, takže na to se budu ptát. Mluvil jsem o financování back-to-back, takže na to chci dostat odpovědi. Nechápu, proč se o tom uvažovalo bez této zásadní věci. Samozřejmě myslím, že teď řešíme rozpočet, příští týden je daňový balíček a je jasné, že ta schůzka bude v lednu. Není problém, můžeme určit termín. No a samozřejmě tam chybí do té trojčlenky cena investice a vklad ČEZ. A o tom bude ještě debata.
Děkuji a nyní paní poslankyně Maříková bude interpelovat ve věci test jako propustka. Děkuji za krátký dotaz a prosím pana premiéra o odpověď.
To vlastně začalo včera. Původně to mělo být od zítra. Ale já tady nemůžu nic ani slíbit, ani říct konkrétně.
Děkuji. Prosím.
Dámy a pánové, paní poslankyně, jenom krátce. Ono totiž i uvnitř těch prioritních skupin se ještě nadále musí prioritizovat právě proto, že ty vakcíny nepřijdou naráz, ale že budou chodit postupně, a týká se to potom i dalších lidí v rámci integrovaného záchranného systému, armády, kritické infrastruktury. K těm informacím. Bude informovat jak o té vakcíně, tak o způsobu vakcinace. Toto je jeden z požadavků na toho výrobce, který on musí splnit, podobně tomu bude i u těch dalších. My samozřejmě toto budeme monitorovat a doplňovat. Na našich stránkách vidíte, že bylo už tedy zveřejněno to řízení, nebo ten požadavek, takže to by mělo být dokončeno teď také před Vánoci. A je samozřejmé, že všechny informace, které budou k dispozici od těch výrobců, budou k dispozici i českým pacientům. Tam jenom upozorňuji na to, že výrobci si striktně hlídají to, aby jakékoliv informace nezveřejnili předtím, než je vakcína zaregistrována. Takže to paradoxně omezuje dostupnost.
Pan poslanec Jan Čižinský vystoupí s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Vážený pane ministře, oslovuji vás ohledně lesních klubů, které se od března nacházejí ve velmi složité situaci. Na rozdíl od lesních mateřských škol, tedy v podstatě shodných zařízení pro předškolní děti, nemohou vykonávat svou činnost. Od ministerstva dostaly právní výklad, který vyvozuje zákaz jejich provozu ze zákazu shromažďování, přitom v praxi mezi provozem lesních mateřských škol a lesních klubů není v podstatě žádný rozdíl. Jediný rozdíl je v právní formě. Provozovatelé, děti, ale hlavně rodiče doplácejí na čistě formální posouzení lesních klubů, které podle stanoviska ministerstva spadají pod spolkovou činnost, a není vůbec zohledněno, v čem tato činnost věcně spočívá. Nic nového v tomto ohledu nepřinesla bohužel ani dnešní aktualizace schválená vládou. Chci se vás proto zeptat, co vládě a vám brání vyřešit situaci lesních klubů stanovením navrhované výjimky a jestli vaše ministerstvo pracuje na nějaké jiné variantě řešení. Jde o dost velkou skupinu předškolních dětí. A předškolní výchovu není možné realizovat distančně, na tom se shodneme a na tom spočívají všechna nařízení. Proto je nutné nějaké řešení najít.
Také děkuji. Poprosím pana ministra o jeho odpověď. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Problém je v tom, že lesní kluby na rozdíl od lesních mateřských škol zařazených do školského rejstříku, a to je tedy spíše oblast resortu Ministerstva školství než Ministerstva zdravotnictví, nejsou regulovány školským zákonem a nespadají pod výkon státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví. Přestože lesní kluby, a to máte úplnou pravdu, zajišťují obdobnou činnost jako lesní mateřské školy, které tam zařazeny jsou, nelze, a to je podstatné, s ohledem na zachování rovného přístupu k dalším podobným aktivitám, zařízením a podobně udělit lesním klubům výjimku. Já zatím ten jejich závěr ještě nemám, proto ho nemáte ani vy, ale snažím se najít řešení a vnímám, že tato otázka zatím řešena reálně dobře není, je řešena jenom správně formálně, a tam je bohužel ten rozdíl oproti těm mateřským školám, o kterých jsem mluvil.
Takže co se týče epidemiologického hlediska, tak se skutečně domnívám, že to není vyvážené. Ale velmi by mě vlastně zajímalo, které jsou ty srovnatelné subjekty, které by mohly být diskriminovány, protože upřímně řečeno mě vlastně žádné nenapadají kromě nějakých třeba odpoledních aktivit, ale to lze přece v tom nařízení zmínit, že se jedná jenom o ty, kam rodiče dávají celodenně své děti k péči, aby mohli pracovat.
Děkuji moc. Vy, pane poslanče, uvažujete logicky velmi správně. Já tomu úplně rozumím. Ani jeden z nás není právník pravděpodobně, nebo nevím, jestli vy jste právník, já ne. A já jenom musím konstatovat, že ten problém je opravdu formální a právní. Takže to je ten pravý důvod, který zatím k tomu vede.
Vážený pane ministře, poslední dobou jsme byli svědky situací, kdy se policisté dobývali do restaurací pomocí beranidel. Dobývat se beranidlem kvůli podezření z přestupku - je to podle vás opravdu přiměřené? A co může přijít dál? Zásah jednotky rychlého nasazení? Kde je ta hranice přiměřenosti? Jsme v situaci, kdy vláda ohromným způsobem zasáhla do občanských práv a do svobody podnikání. I přesto, že účelem má být ochrana zdraví obyvatelstva, tak to nesvětí úplně jakýkoliv prostředek. Pokud podobné postupy vy jako ministr vnitra přejdete mlčením, nebo je budete dokonce obhajovat, tak je to výrazný signál státní moci, že vůči občanům je vše dovoleno a že žádné hranice neexistují, a bude se to brát také jako legitimizace těchto postupů. Takže se vás chci zeptat na váš názor, zda je pro vás jako ministra vnitra přiměřené a adekvátní, aby se bezpečnostní složky dobývaly beranidlem do hospody kvůli podezření na přestupek.
Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Dobrý den, děkuji za slovo. V úterý opět žádáte Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Předem vám děkuji za odpověď.
Bude odpovězeno na tuto interpelaci písemně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená nepřítomná paní ministryně Maláčová, už třetí rok v těchto zdech slýcháme o tom, že jednou z vašich priorit je v tomto volebním období schválit novelu zákona o sociálních službách. Slýchali jsme to tady už v minulém volebním období a víme, jak to dopadlo. Dopadlo to velkým fiaskem. Jsme zhruba deset měsíců před volbami a zákon o sociálních službách tedy znovu není. Takže se vás chci zeptat, paní ministryně, co je tedy skutečně vaší prioritou v tomto volebním období. Je to přechod z fungujících dětských skupin na jesle? Stihneme ještě projednat zákon o sociálních službách? Donesete ho skutečně ještě v tomto roce do Sněmovny a bude to vaší prioritou? Čekají na to jak poskytovatelé sociálních služeb, tak i klienti, protože zejména problém s financováním sociálních služeb je přímo odvislý od nastavení v zákoně o sociálních službách, a všichni dobře víme, že to je v posledních letech velký problém. Takže já vás chci vyzvat, paní ministryně, jednak k písemné odpovědi a zároveň velmi, velmi, vás prosím, přineste sem novelu zákona o sociálních službách, ať můžeme udělat všechno pro to, aby do konce volebního období spatřila světlo světa. To znamená, aby byla schválena jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu.
Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další je pan poslanec Petr Bendl, není přítomen.
Děkuji, vážený pane předsedající. Jsem toho názoru, že ochrana dýchacích cest je, a na tom se asi shodneme, jednou z nejúčinnějších protiepidemických opatření a brání šíření aerosolu. Opakovaně vyzýváme, respektive edukujeme veřejnost, aby tyto nástroje využívala, a v této otázce ministerstvo diskutuje i s profesními odbory, se svazy, se zaměstnavateli a podobně. Pokud se tato opatření a tato doporučení budou měnit například i s ohledem na vakcinaci, o které jste se zmínila, tak pochopitelně ministerstvo v naší zemí i v ostatních zemích bude přijímat adekvátní kroky. Já si osobně myslím, že se to bude dále vyvíjet tak, jak se budou objevovat další informace v souvislosti s tím, jak například bude probíhat vakcinace a vývoj kolektivní imunity v naší zemi i v Evropě.
Paní poslankyně má zájem vznést doplňující dotaz.
Protože zase na druhou stranu víme, že někteří občané - a mají na to naprosto právo - se nechtějí očkovat. Někteří mají názor pozitivní.
Děkuji vám všem a končím dnešní jednací den.
Všichni jsme slyšeli o vašem národním investičním plánu a opakovaně i o tom, jak jste rozproudil opravu uherskohradišťské věznice. Každý den z ní odpadne nový kus omítky nebo střešní tašky. Je to dechberoucí proces. A k tomu všemu jste pravdomluvný, skromný a jde vám o štěstí nás všech. Ve vaší rodné zemi vás odmítají odstranit ze seznamu spolupracovníků StB. My Češi ale víme proč. Rozhodně ne kvůli krácení daně. Myslíte si, že si vás opravdu zasloužíme?
Tak pane poslanče, děkuju za pochvalu. V roce 2018 schválila regionální dislokační komise záměr vybudovat v areálu důstojné muzeum totality - nevím, proč jste to neudělali po revoluci hned - a umístit zde okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační a mediační službu. V roce 2019 schválilo Ministerstvo financí investiční záměr na rekonstrukci areálu věznice. Celková částka na rekonstrukci je 436 milionů. - Díky mně, pane kolego, díky mně. Protože jsem skvělý, jak říkáte. Není pravda, že se ve věci nic neděje. Na jaře letošního roku bylo z areálu věznice vyvezeno 133 tun odpadu a sutě, budova byla rovněž v červenci tohoto roku poprvé v historii kompletně stavebně technicky zaměřena. V současné době v areálu probíhají dva povinné průzkumy, a to stavebně technický a stavebně historický průzkum. Vše na základě transparentních veřejných zakázek. Rád bych také připomněl, že město Uherské Hradiště dostává mnohem víc peněz od státu než před mým nástupem do politiky. Doufám, že to slyší všichni obyvatelé Uherského Hradiště. Váš primátor se odmítl podílet. Současně nevím, z čeho usuzujete, že stát odmítl vaší žádost o odkoupení věznice. Ani za tři měsíce nejste schopen odpovědět.
Já samozřejmě číst umím a ten váš dopis jsem si přečetl a chystám reakci, protože i v něm je spousta nepravdy. Od té doby město nemá žádný vliv na to, co se v tomto objektu vlastněném státem děje. A proč ji zmiňuji? No a k té otázce. Znovu opakuji. Pane premiére, myslíte si, že si vás zasloužíme?
Otázka jasně zazněla.
Mohl jste si to vzít do města, ne? Postarat se, když vám to tedy vadí. Protože díky mně jsme dostali 42 miliard navíc, díky mé urputnosti. A to jsem vyjednal pro Českou republiku navíc.
Děkuji, budeme pokračovat. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, dosluhující americký prezident Trump pozastavil financování jediné organizace, která má koordinaci celosvětového boje proti nákaze koronavirem v popisu práce. Nevarovala prý svět včas před šířením koronaviru a údajně stranila čínskému režimu. WHO musí být nadále schopno řídit mezinárodní reakci na pandemie, tu nynější i ty budoucí. Ale kde stojíme my jako Česká republika ve vztahu k WHO? Jsme v tomto ohledu tedy v souladu s postoji unie evropské, které jsme členem, nebo spíše inklinujeme k postoji našeho transatlantického partnera, unie americké? Pane premiére, domnívám se, že u nás se začíná rozmáhat politika strkání hlavy do písku místo toho, abychom se k zásadním mezinárodním otázkám a problémům stavěli čelem. Vláda by přitom měla zahraniční postoje země jasně formulovat a zřetelně prezentovat a to se v mnoha případech neděje. Přitom současně vyčítáme některým ministrům, že potom sdělí svá individuální stanoviska, i když tato samozřejmě nejsou oficiálním postojem celé vlády.
Nicméně k interpelaci. Zajisté si uvědomujete, pane ministře, že mnoho lidí je na pokraji své ekonomické existence. Mnoho lidí je také na pokraji svých psychických sil a to se týká podle mě skoro všech občanů naší země. Těžko vidí nějakou perspektivu, musí svůj život řídit podle spousty zákazů a příkazů. Některé z nich, jako třeba zákaz konzumace kávy z kelímku, který vy jste obhajoval, byly vysloveně z mého pohledu šikanózní. V pondělí jste rozhodli o nových opatřeních s tím, že jste sice nechali otevřené všechny obchody, ale podle některých výkladů tohoto opatření by do mnoha z nich nesměli chodit lidé. Vy jste apeloval na naše občany, aby při interpretaci těch opatření používali zdravý selský rozum. Pane ministře, premiér vás vyzval, abyste si našel lepší píáristy. Já vás nechci k ničemu vyzývat. Z mého pohledu je nutné ukončit tuhle parodii na nějakou bojovku pro občany.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Je to přesně tak, jak říkáte. Některé ty výklady jsou kreativnější, některé méně. Já se ale vrátím k těm konkrétním opatřením a dovolím si obrátit vaši pozornost na konkrétní data. Jak dobře víte, zavedli jsme systém protiepidemických opatření. Nyní se nacházíme, nebo budeme nacházet, v jeho čtvrtém stupni. Proč? Já jenom připomenu konkrétní data. A najednou na počátku prosince toto číslo padlo až na 50 tisíc, to znamená, více než třikrát se snížilo. A toto výrazné číslo, k té změně nedošlo samo o sobě. To je právě důsledkem těch opatření a samozřejmě toho, a především toho, že je lidé ve valné většině dodržovali, za což jim patří velký dík. Křivka té incidence je opravdu docela informativní. Takže i když na první pohled to může působit nepříjemně na řadu lidí, a já to naprosto chápu, tak ta opatření jsou efektivní a jsou velmi podobná, často shodná jako ve většině okolních zemí.
Možná než dotaz, tak spíš rychlý komentář. Vážený pane ministře, já rozumím tomu, co říkáte. Pak jste přišli s tím, že ani káva do kelímku není možná v pátek, abyste to v pondělí změnili na alkohol. A já bych vás chtěl požádat, abyste si na to za prvé dávali pozor, na toto.
Vážená paní ministryně, v těchto dnech probíhá třetí čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a ve vzduchu visí otázka rozpočtového provizoria.